Já nejsem v této oblasti expertem. Samozřejmě jsem všemi deseti pro, aby stát se účelně postaral o naše spoluobčany, kteří to potřebují. A to je právě ta studie, kterou by ráda paní ministryně financí věděla nejdřív, než udělá nějaké rozhodnutí, a to je zase logické. Ale to byste se měli zeptat především vy, protože pokud by se ty dvě miliardy opravdu potřebovaly a dávaly by se zvýšenému počtu poskytovatelů, tak by to mohla být také jedna velká černá díra.
Máme tady devět faktických poznámek. První je na řadě pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Válek.
Děkuji za slovo. Já bych rád vysvětlil to, co říkala kolegyně Mračková, panu kolegu Čižinskému prostřednictvím pana předsedajícího. Vy nás tady co chvíli obviňujete, že tady není přítomen ministr nebo premiér. Dokonce to měl ve svém, a to mě nemile překvapilo, ve svém úvodním projevu i pan zpravodaj, že tady není, škoda, že tady není pan premiér, když všichni vědí, že je na jednání Evropské rady. Takže tady paní poslankyně Mračková pouze konstatovala, a myslím si, že velmi trefně, to, že ti, co svolali tuto mimořádnou schůzi, tak tady ve většině nesedí, když se podíváte na to složení. Nic víc, nic méně. To není nic proti zpravodaji, který tady sedí vedle mě. A to my jsme konstatovali. Na takové konstatování, promiňte, nemáte monopol. Jinak upřesním ještě u toho svého prvního výstupu kolem zaslepeného bankomatu na Ministerstvu financí, aby to bylo dobře srozuměno. Když jsem vyjmenovával ODS, TOP 09, KDU, tak jsem nemyslel, že byly všechny tři v jedné vládě, ale že se postupně v těch vládách střídaly, aby to bylo úplně přesně pochopeno.
Děkuji. Jak jsem avizoval, nyní bude pan poslanec Válek a připraví se pan poslanec Bartošek.
Já jsem se domníval, že se tady pragmaticky bavíme o tom, že chybí dvě miliardy na sociální péči, které by v září na tu sociální péči měly nějakým způsobem přijít. Tak buď chybí, nebo nechybí. Pokud si koalice myslí, že nechybí, tak stačí říct: Nechybí, mýlíte se, opozice. Zredukuje se, pak ty peníze také nechybí. Zase jednoduchá odpověď. V pohodě. Ale co mě fascinuje, že z médií a i tady zaznívá od jedné ministryně, že ty peníze nemá, a od druhé ministryně, že ty peníze má. Tak mně to přijde, jako že obě dvě se naučily ten scénář z divadelního představení Járy Cimrmana. Hovořily. A chce se mě zeptat, co jste na té vládě spolu u všech všudy dělaly, že jste spolu nehovořily? A zase začínáme znovu - hovořily, nehovořily. Vždyť je to jednoduché. Potřebujeme dvě miliardy v září? Nepotřebujeme. Potřebujeme. Kde je vezmeme? Má je jedno ministerstvo? Ano. Pár odpovědí, pár otázek.
Děkuji. Pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Čižinský.
Vaším prostřednictvím budu mluvit ke kolegovi Nacherovi a Kateřině Valachové. Oni si už přeberou, komu co patří. Jestliže se řekne, že budou končit sociální služby, že řadě klientům, když se to nedofinancuje, prostě skončí pomoc od sociálních služeb, že se budou muset o sebe postarat sami, nebo že nebude někdo, kdo se o ně postará, protože reálně hrozí, že peníze dojdou na konci září a zbudou tři měsíce a ty služby zaniknou, protože prostě některé organizace propustí své zaměstnance, protože na to nebudou mít peníze, tak já osobně to vnímám jako ohrožení koncových spotřebitelů nebo uživatelů sociálních služeb. No, jistě jsem neřekl, že sociální demokracie je obludná. O tom, že peníze nebudou, vláda ví čtyři měsíce. Stálým vysvětlováním, že peníze nebudou, nezaplatí se, jděte pryč, jsme ztratili čtyři měsíce. Teď se to řeší až na základě tlaku opozice. Kdyby nebyl tlak, vláda to neřeší, nemá důvod. Mně stačí odpověď ano, nebo ne. A ta zní: Budou tedy ty dvě miliardy do půlky června na dofinancování sociálních služeb, nebo ne? To je, oč tu běží.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Ale já bych rád řekl ještě, zareagoval na paní poslankyni Valachovou. Jinak nebude plnit zákoník práce. To znamená, ta situace je velmi vážná.
Paní poslankyně Procházková, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Hezké pozdní odpoledne všem. Omlouvám se za svoji hlasovou dispozici, ale mluvit nebudu dlouho.
Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Děkuji za slovo. Padly tady nějaké závazky ze strany obou ministryň, že si seženou analýzu, provedou analýzu a vyhodnotí a následně vyřeší to dofinancování. Pokud vím, tak Asociace krajů analýzu má. Pokud vím, tak zástupci Asociace poskytovatelů analýzu mají. Tak já se ptám, když tady dnes paní ministryně financí řekla, že ona analýzu nemá, tak se pak ptám na tu efektivitu, jak spolu ty ministryně hovoří.
Prosím.
Tato nedůvěra, kterou stát vyjadřuje tímto vůči podnikatelům, lidi mnohdy odrazuje od podnikání. Protože vlastní aktivity člověka, jeho příspěvku k ekonomické prosperitě a to, že si dokáže sám najít práci, dokáže se sám postarat o sebe, o svoji vlastní rodinu, ještě přispívá do sociálního a zdravotního pojištění, toho bychom si měli vážit. A já se nebojím říci, že to je šikana podnikatelů. Díky tomu, že je schválen systém EET, díky tomu, že vy chcete tento systém rozšířit na další řemeslné činnosti, na další živnostníky, na kadeřníky, na řemeslníky, na všechny ostatní, tak tím vlastně chcete dát další nástroj Finanční správě na tuto nepřiměřenou činnost. Proč o tom mluvím? Proto vás ještě jednou prosím, abyste se zamysleli nad tím, že svým hlasováním skutečně nezajišťujete pouze výběr daní, ale dáváte do ruky Finanční správě nástroj, který slouží k nepřiměřenému tlaku na podnikatele, a dáváte jí nástroj, který umožňuje likvidační pokuty. Já chápu, že se neshodneme tady vůbec na smyslu EET, vy máte prostě jiné vidění světa, ale mrzí mě, že jsme se nedokázali tady shodnout a že jste nenaslouchali vůbec našim argumentům, co se týká uplatňování právě těchto kontrol a těchto pokut. Vy jste se prostě rozhodli a ve vašem vidění světa je stát více než jednotlivec a skutečně dáváte státu do ruky takové nástroje, že povyšujete pravomoci státu na úkor práv občana a na úkor vážnosti občana. Jsem velmi zvědavý na vaše hlasování. Poslední větu k tomu mám. Místo toho, abyste využívali nové technologie, IT technologie na zlepšení služeb státu pro občany, tak je využíváte pouze na restrikci a kontrolu našich občanů. Je to prostě jiné vidění světa. Já takové nemám.
Nyní mám faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Juránek, připraví se pan kolega Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já využiji této faktické poznámky k tomu, abych vás seznámil se stanoviskem KDU-ČSL. Přeji vám správné rozhodování.
Nyní pan poslanec Skopeček.
Já jsem chtěl navázat na Vojtu Munzara. Chci znovu zdůraznit, že EET považuji za zbytečnou drahou byrokracii a regulaci, která nejvíce zatíží malé a střední podnikatele. Je to hlídací obojek, který si podnikatelé musí na sebe navléknout, a ještě si ten obojek musí zaplatit ze svého. Šermovala tady vláda, pan premiér, paní ministryně, nejrůznějšími čísly. Žádná ta čísla se nepotvrdila. EET nevede k vyššímu výnosu daní. A čtvrtý nejdůležitější argument. Ještě žádnou regulací nikdo podnikatelské prostředí nenarovnal. Naše podnikatelské prostředí je přeregulované, přebyrokratizované. A jediné, co povede k jeho narovnání, je odstraňování regulací, odstraňování byrokracie, ne zavádění regulací nových, jako je právě EET. Děkuji za pozornost a apeluji na zdravý rozum, abychom nezabíjeli naše malé a střední podnikatele a neprohlasovali dneska EET.
Já si myslím, že bojovat proti daňovým únikům je správné, ale spíš by se vláda měla soustředit na ty velké hráče. Vláda ve své koncepci říká, že bude bojovat proti vylidňování venkova. Myslím si, že o tomto bylo řečeno již mnohé. Jenom opakuji, podpoříme návrh na zamítnutí. Prosila bych vás o podporu našich pozměňovacích návrhů.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Zahájil jsem hlasování číslo 31 a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat. Nejdříve tedy stanovisko zpravodaje k proceduře a potom se budeme o případných požadavcích na změnu procedury zabývat.
Dobrý den, páni kolegové, kolegyně, předsedající, páni ministři, bude to trošičku komplikovanější procedura, máme i více návrhů na schválení procedury. Jednu proceduru schválil rozpočtový výbor, já předpokládám, že ta se bude hlasovat až poslední, protože je tady spousta protinávrhů. To znamená, tam bychom to předřadili.
Jinak s těmi prvními dvěma částmi souhlasím.
Pane zpravodaji? Dobře. Prosím ji ještě jednou zopakovat, abychom ji dobře slyšeli.
Jen zopakuji, co jsem navrhoval. Zdá se mi to logičtější, protože ta výjimka se navrhuje na delší období, od 14. prosince. I 14. prosince se už prodávají kapři. Zdá se mi logické, aby se delší interval hlasoval první.
Není to nic, co by sociální demokracie prosazovala nebo podporovala. A samozřejmě chápu, že pravice to má jako základní modus. To ne, přátelé. Děkuji.
A nyní tedy budeme pokračovat.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážená paní ministryně, pokusím se nebýt konfliktní, pokusím se nemluvit ani dlouho, pokusím se být starostensky praktický a neopakovat to, co už tady bylo řečeno mými předřečníky. Ale já se ptám, kdo je v této společnosti skutečně tím potřebným, komu by peníze ze státní kasy měly směřovat. Ale to my bychom byli rádi taky. To je to, proč dnes tuto mimořádnou schůzi svoláváme. Svoláváme ji právě proto, aby tady byl apel na celou vládu, ale odpovědnost za sociální záležitosti v této vládě má paní ministryně. Z těch 6 milionů 200 tisíc korun rozpočtové rezervy jsme museli uvolnit 3 miliony 100 tisíc korun na dofinancování platů zaměstnanců v sociálních službách. My jsme historicky velmi zadlužené město a musíme jet na dřeň, ale stále to ještě zvládáme. My jsme tady porovnávali nějakou vládu levice - pravice. Já se do toho pouštět nechci, já jsem v té době rozhodně v politice nebyl a nebyl jsem ani členem žádné z těch stran, která předtím vládla. V roce 2015 šlo na tuto oblast 250 milionů korun, v roce 2017 a 2018 to bylo 400 milionů korun a v letošním roce je to opět 200 milionů korun. To je prostě to, o čem my se tady bavíme. My už prostě na to nemáme, a nejenom finančně, my už na to na obcích nemáme ani organizačně. A já bych chtěl skutečně paní ministryni ubezpečit, že z mé strany se ani v nejmenším nejedná o nějaký politický výpad.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem člověk, který má rád šťastné konce, příběhy se šťastným koncem. Jestli tohle bude výsledkem dnešního jednání, já budu spokojen, protože přesně to je to, co potřebují kraje na dofinancování svých služeb. Jinak, paní ministryně Maláčová, jistě že patří poděkování za to, že jste nám tady dala výčet sociálních služeb, jak rostou, že dobře čerpáte fondy z Evropské unie, že spoustu věcí děláte dobře. Já jsem za to rád. Stačilo říct peníze mám, dám je krajům, přijali jsme usnesení a mohli jsme jít domů. Kraje vždycky přijdou jako služebníci a říkají: milý státe, pomůžeš nám?
Upřímně řečeno, nikdo nemá přehled při schvalování žádostí o příspěvek či dofinancování, kolik peněz se podaří té které organizaci v reálném roce od všech oslovených získat. Takový systém jsme prostě v České republice zavedli, kde vedle státu, krajů, obcí a privátního sektoru zajišťuje rozhodující podíl sociálních služeb neziskový sektor. Žel, máme v republice 14 krajů a také 14 různých přístupů, možná metodik, i když by samozřejmě měli všichni postupovat v souladu se zákonnými normami a samozřejmě postupují. Také bude třeba v rámci jedné sítě různé služby kategorizovat. Vím, že se to nerado slyší, ale jsou opravdu služby nezbytné a služby, které jsou sice využívány, ale nemají tu největší prioritu a často se i dublují v činnosti jiných zodpovědných institucí - například řada poradenství poskytovaných zdarma. Na druhé straně zase stále nemáme vyřešen problém hospicové péče, která není zařazena do sociálních služeb, ale sociálně-zdravotní pomezí se nám stále nepodařilo vyřešit, i když tu byla memoranda ministrů či neformální pracovní skupiny. Rovněž transformace psychiatrických nemocnic a této oblasti vyvolává potřebu navýšit kapacitu. Je toho hodně, co je třeba konečně dotáhnout až do zdárného konce ke spokojenosti zainteresovaných, ale i k lepšímu a hospodárnému využívání státních a veřejných prostředků. Dnes však máme obrazně řečeno uhasit tradiční požár, tedy přesvědčit vládu o nutnosti dofinancování. Měli bychom se však podívat na tento problém přeci jen podrobněji a k tomu směřuje i náš návrh usnesení, který si teď dovolím přečíst: Já si dovolím jenom drobné komentáře. A my opravdu hájíme ty dvě miliardy korun. "Za druhé - souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace. A já musím říci, že pokud se nevalorizovalo, nebo neměnila zhruba šest let, tak za tu dobu významně narostly samozřejmě náklady spojené s těmito parametry. Já si myslím, že zde bychom měli věřit především samotným poskytovatelům, protože oni sami si jsou vědomi toho, že pokud mají klienty, kteří nedosahují těch možných úhrad, tak samozřejmě nebudou zvedat ty částky tak, aby samotní klienti na to neměli, protože by logicky o ně i mohli přijít. A to hlasování dopoledne taky nebylo úplně nic lehkého, neustále zvedat ruku a mačkat čudlík. Takže chápu, že ta únava došla do nějaké fáze. Takže naopak si myslím, že bychom se měli zamyslet a řešit to opravdu koncepčně. A s tím samozřejmě souvisí i přijímání třeba navýšení příspěvků na péči ve 3. a 4. stupni, ale jenom do domácí péče.
Návrh byl zamítnut. Přerušuji 30. schůzi na dobu trvání polední přestávky a jednání 31. schůze Poslanecké sněmovny, která se začne v 15.30 plus 15 minut na nezbytné technické opatření po jejím ukončení.
Jiný návrh není k proceduře? Pane zpravodaji, prosím o kontrolu toho postupu.
To znamená, já bych teď dal hlasovat o změně procedury ve smyslu návrhu pana Skopečka.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Procedura byla schválena.
Stát tedy něco chce, sám to zajistit neumí a nemůže. A současně souhlasím s paní ministryní v tom, že kvalitní sociální, ne ovšem socialistická, ale kvalitní sociální politika státu stojí nemalé peníze. Já s paní ministryní nemůžu souhlasit v tom, že ona zásadně odmítá změnu úhradové vyhlášky. V logice normálního fungování bych očekával přesně opačné postoje těchto ministerstev. Paní ministryně správně řekla, že ten problém možná s výjimkou loňského roku se pravidelně opakuje. Nedostává každý stejně za stejnou službu. Nerovný přístup mezi příspěvkovými organizacemi a neziskovým sektorem. Já tomu i rozumím, pracoval jsem v samosprávě. A je docela logické, že se samosprávy nejdřív postarají o své příspěvkové organizace, až poté se postarají o neziskový sektor. Málo se o tom mluví. Současně se musí dodatkem změnit i ten limit mzdových prostředků. Dalším problémem je nejasná spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Ty problémy, které jsem pojmenoval, nejdou za paní ministryní, jsou to problémy dlouhodobé. Nicméně vláda v tomto složení pracuje v zásadě šestým rokem. Myslím, že by mělo být jasné, kolik stojí hodina práce nebo kolik stojí pobyt na jednom lůžku. Nám to přijde spravedlivé a myslím si, že od toho by se mohlo vyvíjet i financování. Případně by mohlo být určeno, kolik procent z těchto nákladů hradí stát a kolik platí samosprávy, které zřizují své příspěvkové organizace.
Omlouvám se paní kolegyni Valachové, která se přihlásila s faktickou poznámkou.
Zatlačila jsem slzy dojetí nad tím, jak SPD pečuje o nemocné a osoby v dluhové pasti. Překonala jsem toto dojetí a jsem tedy, vážení kolegové a kolegyně, u tohoto pultíku. A v tuto chvíli sociální demokracie a hnutí ANO prosazuje také princip jeden dlužník - jeden exekutor, teritorialitu, zastavování exekucí pro předlužení majetku dlužníka a připravuje tyto kroky v rámci vládního návrhu, nemluvě o společné iniciativě koaličních i opozičních poslanců ohledně dětských dluhů.
Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Hlasování pořadové číslo 272, přihlášeno 183 poslanců, pro 79, proti 87, návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.